Mám tu připravenou, a je to v pořádku a zkontrolováno, ještě nominaci Marka Černocha do organizačního výboru.
Pokud nejsou další přihlášky, tak končím rozpravu a budeme hlasovat. Pan předseda navrhuje dvě hlasování, čtyři rezignace v prvním hlasování a pět nominací v druhém hlasování. Není tomu tak. Není potřeba ještě jednou číst? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. A nyní bychom hlasovali o pěti nominacích. Tento návrh byl přijat a my jsme tento bod vyčerpali. Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.
Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Takže přerušuji, a tentokrát bez hlasování, schůzi do 29. 9. do 14 hodin. Pořad schůze bude stanoven organizačním výborem na jeho zasedání ve čtvrtek. Děkuji vám.
Pan ministr, a já jsem už na to upozorňoval v prvním čtení, na toto nereagoval.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nárůst jsem se snažil zjistit. A to je v podstatě offlinová elektronická evidence tržeb. Takže to je jistě velmi zajímavá částka. Registrační pokladny budou od částky 15 tisíc eur ročního obratu, což není mnoho.
Děkuji panu poslanci Janulíkovi.
Druhý argument je, že došlo i vlivem EET k zvýšení nezaměstnanosti. A za třetí, že došlo ke krachu mnoha podnikatelů. A co je ale podstatné, taky neklesl výběr DPH. Ten výběr DPH se udržel zhruba na stejné úrovni a je třeba říci, že projevy toho EET a zavedení EET ve formě lepšího výběru DPH jsou během na delší trať. Došlo také ke zvýšení výběru daně ze zisku fyzických a právnických osob. Čili ono to ve své podstatě úspěšné bylo, ale ten první pohled je takový neutrální, ale chce vyčkat. Co se týče zvýšení nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v Chorvatsku roste od roku 2008 plynule a je to následkem globální finanční krize. A ani v době zavádění EET nedošlo k nějakému skokovitému zhoršení situace. Já jsem tady o tom už trošku mluvil, tam je to takové specifické, protože skutečně došlo ke snížení počtu OSVČ, ale na druhé straně došlo k výraznému zvýšení obchodních společností, především aktivizaci těch společností. A to je dlouhodobý trend, který vůbec nemá souvislost s EET. Navíc pro zemědělce, pro ty malé a střední zemědělce, neplatí elektronická evidence tržeb, takže se nemůže říct, že vlivem EET došlo k poklesu. Je to přirozený fyziologický průběh poklesu. Další z takových argumentů bylo, že v podstatě není možné zajistit technicky ten systém, který vlastně je poměrně rozsáhlý. V Chorvatsku, jak bylo řečeno, je ten systém samozřejmě proti tomu, co se bude odehrávat u nás, jednodušší vzhledem k počtu obyvatel. Já souhlasím s tím, že když někteří lidé jsou na dovolené v Chorvatsku a vidí tam, že ty účtenky nejsou vydávány tak, jak mají být, tak je to takový jev, který ale nelze úplně ovlivnit. Prostě morálka je samozřejmě základ a platí všude. A bez morálky i tyto systémy se dají obcházet, jak už řekl kolega. Je to obrovský problém, na který upozornil ministr financí Slovenska. Různé minifiskální pokladny jsou velmi levné. Ty platby jsou 500, 600 korun za měsíc, čili není žádná obava pro tyto finanční otázky, že by mělo dojít k tomu, že systém tady nemůže fungovat. Co říct na závěr? Je třeba říct, že věřím, že dokážeme přesvědčit poslance našeho parlamentu tak, jak se to povedlo nakonec v Chorvatsku, kde na závěr pro EET hlasoval celý parlament vyjma dvou poslanců, a to je úžasné.
Děkuji panu poslanci Igoru Nyklovi za vystoupení. Pokračovat budeme faktickou poznámkou pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo, pane předsedo, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. To by mě někdy docela zajímalo, jak je tohle možné.
Bude to otázka pěti minut.
Je to tedy bod 192 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.
Vážený pane předsedající, vážení hosté, vážené kolegyně a kolegové. Bohužel dnes to padlo, takže mám dvě minuty na to, abych řekl, co mám na srdci. Bylo to navrženo klubem Úsvit, kdy jsem byl členem tohoto klubu. Jistě vznikne otázka, proč k tomu došlo. Asi bych se musel dostat daleko dřív, do 9. února, kdy z tohoto klubu a z tohoto hnutí byli vyloučeni zakládající členové. Mám vystudovanou chemii, od 20 let se věnuji zpracování odpadů. Patřím asi k jedněm z největších odborníků v republice, pravidelně jsem byl zván na světovou konferenci v Bruselu ETRA, kde byly čteny moje práce.
Ale jste přihlášen k technické nebo faktické poznámce, tak mi to ukazuje systém - dvě minuty.
Dobře.
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, omlouvám se, snad to už teď dokončím. Podotýkám, byť jako vyloučený člen, pravidelně dál docházím do výboru životního prostředí jako host a rád bych možná vyzval některé z kolegů z tohoto výboru, aby řekli, jestli jsem aktivní, jestli jsem přínosem, nebo nejsem.
Nechci se k tomu dál vracet.
Ale skutečně prosím kolegy z bývalého jednoho klubu, aby pokud možno nezatěžovali Poslaneckou sněmovnu interními spory.
Nerad bych používal silná slova.
No jedno oko by nezůstalo suché, paní kolegyně, to je pravda. Ale nehrajte na nás tady to divadlo. Já tomu rozumím. Vy jste to vzali jako politické téma, vůbec to není spojené vůbec s žádnou reálnou a hmatatelnou filozofií, protože nechcete říct, že v tak sociálním státě pravicová vláda, jako je Švédsko, zavedla EET. To jsou všichni lidožrouti? Taky asi takoví živnostníci tam jsou. A jsou náramně spokojení. Jsou lidožrouti a pobíječi živnostníků Rakušané, kteří to teď chtějí zavést? Jsou to Belgičané, kteří to zavedli? Tak my tu něco vymýšlíme, diskutujeme, řekněme si: ano, je to naše politické téma, já na tu hru jdu, prostě to tak je.
Problém je v tom, že se dělí na dvě skupiny. Jedna z nich platí daně a druhá ne. Ti, kteří daně platí, jsou za hlupáky a už jim to začíná vadit.
Já také nehodnotím vaše projevy, jestli jsou k pláči nebo k smíchu. Co věcného jste do toho přinesl? Není. Také mnozí občané tam letos byli a zjistili, jak je to s tím, že pokaždé dostanou účtenku, a zjistili, že to není tak úplně pravda, že to je propaganda socialistického ministra financí Chorvatska. Tak nám předložte, já ho nemám k dispozici, švédský zákon, ať ho můžeme posoudit a porovnat. U koho se inspirujeme? Proč nemají méně než my, když to dělají tak skvěle a všichni to skvěle hodnotí?
Kolega Plíšek je stále na čekačce.
Ona v každé zemi je ta politická strana kamsi posunuta. Takže ono je to velice matoucí.
Děkuji za pochvalu našich přátel z AKELu. Pan kolega Volný má také ještě faktickou poznámku a pak už kolega Plíšek.
Ale proč jsem teď vystoupil. Ano, chorvatský model elektronické evidence tržeb, který už daleko předběhl technologicky švédský model registračních pokladen. To znamená, to je to nejmodernější, ale nemá to vůbec nic společného, že Chorvatsko nebo Švédsko. Prostě chorvatský model.
Ta fascinace technologií mě opravdu udivuje. Máme přece různé prostředky, jak zabránit některým negativním jevům, a přitom je nepoužíváme. Například je negativní jev, že se krade v hypermarketech. Přiznávají to všechny obchody. Tím se krátí tržby, neříkám ty obchody, tím pádem ty firmy mají nižší zisk a tím pádem se platí nižší daně, než kdyby všechno, co se ukradne, bylo zaplaceno. Na to přece je řešení. Takže my se nepřeme o to, jestli to technologicky lze. Vzpomeňte si, jak nadšeně říkal chorvatský ministr financí: Já vím úplně všechno. Já vím, co si objednal, jakou akcii si koupil. O tom to je, kde je ta hranice mezi soukromím a tím velkým bratrem. Takže já neříkám, že to technologicky mají špatně Chorvati. A my říkáme, že dnes má stát už dostatek nástrojů.
Kolega Plíšek se dočkal, pokračujeme v rozpravě podle jednotlivých přihlášek a možná, pokud nebudou faktické poznámky, se dočká i kolega Janulík.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, kdo čeká, skutečně se dočká. Dnes to byla skutečně smršť technických připomínek a poznámek. Já jsem měl připravený širší rozbor tohoto návrhu, ale nevím, jestli se dnes dočkám odpovědi pana ministra na některé otázky, které jsem tady prezentoval v prvním čtení, kdy jsem přednášel i stanovisko Legislativní rady vlády, která vyjádřila velké pochybnosti nad slučitelností tohoto návrhu zákona s pravidly v Evropské unii, konkrétně s podporou malých a středních podnikatelů a s akty Evropské unie.
"Návrh zákona navrhuje nový zákon o registračních pokladnách. Tento návrh je v zájmu ochrany seriózního podnikání před nekalou soutěží nepoctivých podnikatelů a zvýšení legitimity daňového systému. Nekalá konkurence vede k daňovému zatížení jen některých daňových poplatníků, což může vést k vážnému riziku vyloučení obchodníků z trhu. To je pravicové Švédsko. Tak nechápu, proč naše pravicová opozice se neinformuje u svých kolegů ve Švédsku, tam to zavedli, nikdo s tím nemá žádný problém. A znovu opakuji. Žádná data o tom, kdo co zkonzumoval nebo nakoupil na Finanční správu nepůjdou.
Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vladimír Koníček, po něm pan poslanec Karel Fiedler.
Vážený pane ministře, když se projednávalo první čtení tohoto zákona a vy jste přinesl ty velké účtenky a to, co se posílá, tak jsem vás upozornil, že tam množství údajů chybělo.
Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Než dám slovo panu poslanci Fiedlerovi, ještě dvě omluvy.
Děkuji za slovo. Pane ministře, nezlobte se, vy jste asi neposlouchal dvakrát, na co já jsem se ptal. Zacílí tam, kde data ukážou nesrovnalosti." Já vůbec nemluvím o účtenkách, já vůbec nemluvím o tom, co na nich je. Prosím o odpověď.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to otázka relativně jednoduchého programu, který bych odhadl tak na dva až tři miliony korun. Je to jednoduchý úkol pro každého programátora.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Věřím, že vy také, a nemám o tom žádnou pochybnost. Ale shodneme se - kdo zjistí profil té provozovny? Bude to podle počtu obyvatel? Podle polohy? Máte pravdu. Ale budeme porovnávat restaurace podle čeho? To není tak triviální. Nebo z čeho? Podívejte se, vezměte si tu účtenku, kterou tam vidíte, a jaký profil z toho zjistíte? Co o té restauraci víte? Nebo si stát bude mimo tento zákon vytvářet databázi profilů provozoven?
S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
A existují další registry. A potom také existují nástroje na to, jak se vyhledávají relace mezi jednotlivými daty. To je odpověď na první otázku.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec... Omlouvám se - pan ministr s přednostním právem vás přednostně předběhl, pane poslanče.
Tím jsme naplnili jednací řád. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Všechny vás odhlásím. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Zeptám se pana poslance Farského, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a mám v ní přihlášku pana poslance Klána. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, vážená vládo, krásné dopoledne. Konečně se dostáváme ke třetímu čtení zákona o registru smluv a já zde přednesu určité stanovisko našeho klubu a vyjádřím se k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které podpoříme a které nepodpoříme. V některých ohledech to je fakt dekonstrukce státu. Ten prostě nebude pořádně fungovat. My musíme řešit zákon o zadávání veřejných zakázek. Registr smluv ano, dobře, klidně ať je, ale ne v této podobě, jak je to tady předloženo. Dobře, je to společnost kotovaná na burze, tak má výjimku. Ale co Budvar? Jako když uveřejní smlouvu, samozřejmě začerníme tam nějaké ty informace, které by ohrožovaly nějaké obchodní tajemství, dobře, ale co ten zbytek? Já nevím, opravdu nevím, a jestli někdo chce zlikvidovat státní firmy, tak my to tedy rozhodně nebudeme. Já myslím, že se zavedením registru smluv se nestane nic a jeho nepřijetím se také nestane nic. Prostě stát bude fungovat dál. Prostě já nevím. Prostě já jsem z toho možná trochu zmaten, možná se tomu bude někdo smát, ale prostě podle mě registr smluv je velkým problémem. A my jsme tlačeni někam, kam my nechceme, ať je to jakýmkoliv zájmovým lobbingem nebo čímkoliv. My tady budeme něco mít jako opět nějakou sociální laboratoř, prostě pod tlakem Spojených států. Já nevím, jestli pan předkladatel o tom ví nebo neví, nebo je to účelovost.
Nerad přerušuji velmi emotivní výstup pana poslance, ale musím, protože hladina hluku je velmi vysoká.
Takže já už vidím, když uveřejníme ty smlouvy těch státních podniků, jak ta mlsná konkurence prostě bude chodit okolo a čeká vysloveně na to, až to tam bude zveřejněno. Já prostě tady si neodpustím takovou paralelu se služebním zákonem. To byl také poslanecký návrh, podobně jako je registr smluv. A jak to dopadlo? Proto tady jasně říkám, že to měl být vládní návrh. Různé besedy, semináře a já nevím co.
V podstatě evidenci tržeb formou registračních pokladen. Ale ten důkaz tady je. A je tady spousta velkých států, seriózních států, úspěšných států, které to zavedly a chválí si to.
Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Skutečnost, že všichni moji předřečníci, ale také všechny kolegyně a kolegové, tak jak se tady v té sněmovně nacházíme, všichni jsme vzali na vědomí, že tady ty daňové úniky existují. Sněmovna je rozdělena na zásadní odpůrce a na ty, kteří prosazují, aby se ta situace radikálním způsobem změnila. Ano. A ona ho téměř dosáhla!